Děkuji, pane místopředsedo. Slovo drban, prostřednictvím vás, pane místopředsedo, pane poslanče Bláho, je termín, který se používá i v odborné literatuře. Možná se zkuste zeptat vašeho bývalého ministra vnitra, pana současného ministra obrany Metnara, co to slovo znamená, a možná vás trošku bude edukovat. Jinak pokaždé, když vy vystupujete, tak já vidím ty úsměvy na tvářích i vašich kolegů. I oni se na vaše vystoupení vždycky velmi těší. Co se týče toho, co tady říkal kolega Brázdil. Má stoprocentně pravdu. U těch záchranářů to možné je už dneska, nejsou pod tímto zákonem. Ale právě to dávám za příklad, že to jsou vlastně profese, které jsou exponované z hlediska i nějakého fyzického vypětí, a co to může způsobit, pokud někdo po třech letech (?), která stráví v lese kácením stromů, tak druhý den půjde do práce a bude řešit svoji běžnou agendu policisty. Problém stejný může jako u policistů nastat u celníků, může nastat u vězeňské služby, protože to jsou všechno příslušníci, kteří jsou pod tímto zákonem. Víte, já rozumím tomu, a správně to tady říkal i pan kolega Ondráček, že u některých činností by toto nemělo být zapovězeno. A mně nejde o nic jiného, než abychom tady měli taxativní výčet toho, co možné je a co možné není. Aby tady byl metodický pokyn, který bude říkat, že o tom rozhoduje krajský ředitel, který za to nese odpovědnost, a ne že vlastně za to ponese odpovědnost někdo, kdo je přímý nadřízený a kdo třeba také bude ve stejné situaci, že ten vedlejšák bude mít také a bude mu to hloupé, když on ten vedlejšák povolený má, tak ho nepovolit tomu kolegovi, který je pod ním a který o to požádá. Možná si to pan poslanec Bláha neuvědomil, ale příslušníci bezpečnostních sborů mají řadu povinností, které vyplývají z jejich postavení úředních osob, které musí nestranně, řádně a svědomitě plnit, jsou povinni dodržovat služební kázeň, uposlechnout rozkaz nadřízeného, provést služební zákrok i v době svého volna, pane poslanče Bláho prostřednictvím pana místopředsedy, a plnit další povinnosti, které jsou uvedeny v zákonech o služebních předpisech. Dále se tito příslušnici mají zdržet jednání, které může vést ke střetu zájmů služby se zájmy osobními, prohlubovat svoji odbornost a udržovat svoji fyzickou zdatnost, vykonávat službu tak, aby nebyla ovlivňována jejich politickým, náboženským nebo jiným přesvědčením, a neohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru. A za to, pane poslanče Bláho prostřednictvím pana místopředsedy, za to mají výhody, které do jisté míry kompenzují újmu, kterou plnění povinností, služebních povinností přináší. Takže tolik k tomu, co tady zaznělo v rámci těch předešlých připomínek. Jak říkám, není mým cílem způsobit Ministerstvu vnitra problém, aby neplatilo nic, aby tedy platil zákoník práce. Pokud pan ministr zvolí formu taxativního výčtu, nebo budeme seznámeni s metodickým pokynem, kde se objasní, jak konkrétní služební funkcionáři budou k těmto věcem přistupovat, pak není žádný problém. Ale pojďme se skutečně o tom bavit a nezadělávejme si tady tímto návrhem zákona na problém, který možná dneska dohlédne část z nás a část z nás se pak za tři roky bude divit.
Ano, děkuji paní poslankyni Černochové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážení kolegové, kolegyně, já jsem rád za to, že se bavíte. Aspoň se občas pobavíme. Ale na druhou stranu bych chtěl říct, že to, že ti lidé, kteří dneska pracují u policistů a v jiných státních orgánech, tak dneska již pracují třeba v tom lese nebo na stavbách a jdou vykonávat pak tu práci toho policisty nebo někoho jiného. A věřte tomu, že to dělat budou, i když jim to budete tisíckrát zakazovat. Protože díky tomu se může ta jejich rodina rozvíjet a plnit si svoje sny a představy. Takže to, co tady chcete zavádět, je jenom to, že zase budeme někoho dozorovat, budeme někoho hlídat, budeme něco určovat, něco předepisovat bez toho, aniž bychom se na ně podívali jako na lidi.
Nyní pan ministr vnitra, stále v rozpravě. Pane ministře, máte slovo.
Ten Ústavní soud judikoval 11. září 2018, to jsem byl ministrem vnitra já, takže oni za to nemůžou.
Nevím, jak vám, ale mně skutečně nepřijde normální to, že budeme mít bezpečnostní sbor, konkrétně hovořím o policistech, protože u jiných příslušníků bezpečnostních sborů, u hasičů, případně i u zpravodajských služeb, tam už nějaká omezení jsou a tu možnost mají, ale trestním orgánem je ten policista. Takže tady skutečně velmi vágní formulace o tom, že někdo ze služebních funkcionářů bude posuzovat možný střet zájmů, mě osobně v žádném případě neuspokojuje. Víte, když si podrobněji přečtete ten návrh, který nám pan ministr vnitra předložil - a já se ptám, proč ho předkládá až teď, když tedy ví, že nález Ústavního soudu je, jaký je, přece tato vláda měla své ministry, dokonce i sociální demokracie měla svého ministra pana Chovance, takže teď nás tlačit do toho, musíte něco rychle rozhodnout, protože když to nerozhodneme do června, tak bude problém, je tady nález Ústavního soudu. To se mi ani trochu nelíbí. Vy tady máte svého ministra už poměrně dlouhou dobu, takže proč to předkládáte v devadesátce, když jde skutečně o takto zásadní věc? O povolení výdělečné činnosti konkrétnímu příslušníkovi bude rozhodovat příslušný služební funkcionář, přičemž delegace personální pravomoci záleží na rozhodnutí ředitele bezpečnostního sboru. Může to tedy být krajský ředitel, ale může to být vedoucí územního odboru, ale může to být i třeba vedoucí oddělení. Jednotlivá rozhodnutí služební funkcionáři budou muset ctít. Chybí tady metodika na to, aby postupovali například v Karlových Varech stejně jako v Brně. Takže co budou považovat za střet zájmů v Brně? Když už by to měl někdo posuzovat, měl by to být krajský ředitel, případně by to měl být vedoucí útvaru. Samozřejmě že pokud to nezmění pan ministr a zůstane to v této podobě, tak to bude klást na všechny mnohem vyšší nároky. Já si skutečně představuji službu u bezpečnostního sboru pro policisty trošku jinak než to, že jim naprosto zásadním způsobem, průlomovým způsobem, který tady nikdy neměl obdoby, budeme dovolovat melouchaření. Jak už jsem řekla, v zájmu sjednocení aplikační praxe by minimálně podle mého názoru o tom měli rozhodovat krajští ředitelé. O něm budou rozhodovat nadřízení služební funkcionáři. Lze podávat i správní žalobu ke správnímu senátu krajského soudu. Pak je kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Judikatura se možná objeví někdy za pět, sedm let. Jak budou jednotliví služební funkcionáři rozhodovat? Rizikem mohou být i nekalé záměry některých politických podnikatelů. Už v minulosti jsme tady zaznamenali tendence jejich zájmu na privatizaci bezpečnosti. Tito lidé budou chtít participovat na zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. Toto všechno se bude dít legálně. Zákon o služebním poměru umožňuje příslušníkům pracovat i na zkrácený úvazek, tento návrh. Můžu vám říci příklad. Někdo se rozhodne, že bude policistou na poloviční úvazek, pak třeba ve své obci, kde bydlí, bude chtít být městským strážníkem. No proč by být nemohl? Pokud obecní policie bude v tom městě zřízena, tak může. A chci vidět toho služebního funkcionáře, který to tomu policistovi bude zakazovat. A navíc - jeden to zakazovat bude, druhý to zakazovat nebude? Jak se tedy budou policisté dožadovat toho, co je správně? Pro obhajobu potřeby služebního zákona pro příslušníky bezpečnostních sborů je tedy tento trend podle mého názoru nežádoucí. V odůvodnění se píše, že zákon nepřináší žádné dopady na státní rozpočet. S tím v žádném případě nelze souhlasit. Tisíce dvojinstančních služebních řízení včetně případného soudního přezkumu zadarmo asi nebude, co myslíte? No, to si tedy GIBS užije! Jestli tohle projde, tak už vidím, kolik těch podání bude muset řešit Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Rada také podle zákona projednává rozdělení finančních prostředků mezi operačními programy a návrh změn tohoto rozdělení, které pak následně schvaluje vláda. Zákon pevně stanoví, že radě předsedá premiér. Vzhledem k tomu, že rada je poradním orgánem vlády, navrhuje se nově svěřit zákonem vládě možnost určit si svým usnesením, který člen vlády radu povede. Vláda proto Parlamentu navrhuje velmi stručnou novelu spočívající v nahrazení slova "předseda" slovem "člen". Tato změna umožní, že si vláda flexibilně sama rozhodne o tom, který z jejích členů bude řídit jednání rady jako jejího poradního orgánu. Vzhledem na stručnost novelizace zákona navrhuji Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Rada nerozhoduje, ale po diskusi a důkladném projednání navrhuje vládě systémová opatření týkající se evropských fondů. Podle stávající právní úpravy je předsedou rady premiér a členy rady jsou pak zástupci ústředních orgánů státní správy a zástupci vládních poradních a pracovních orgánů. Toto dosavadní určení výhradně osoby premiéra jako předsedy rady není dostatečně flexibilní z pohledu faktického fungování rady vzhledem k její náplni činnosti a charakteru projednávaných materiálů. Vzhledem k cíli návrhu, kterým je zpružnění fungování poradního orgánu vlády v oblasti evropských fondů, a s ohledem na stručnost návrhu doporučuje Poslanecké sněmovně přijetí tohoto návrhu zákona již v prvním čtení.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, zástupci vlády, pane předsedající. Problém je někde úplně jinde. Ten problém je v tom, že premiér České republiky Andrej Babiš je v prokazatelném střetu zájmů s finančním nařízením Evropské unie. Problém je přece v momentě, kdy firmy premiéra České republiky uklizené ve svěřeneckém fondu jsou největšími poběrateli těchto dotací. A Evropská komise velmi intenzivně reagovala. Šetří historické vyplácení dotačních programů v rámci České republiky. A co na to řekl pan premiér? Pan premiér řekl: tak já v momentě, kdy se to bude projednávat, půjdu za dveře. Já bych tedy chtěl, aby premiér České republiky v momentě, kdy se projednávají takovéto objemy financí, nebyl za dveřmi, aby mohl být v souladu s evropskou legislativou v tom sále a podílet se na tom. Podle mě to je poměrně laciné gesto směrem k Evropské komisi, která bohužel na některé zákony v České republice pohlíží takovým tím stylem zaškrtnout - má. My bojujeme proti korupci. Ale ten žebříček je kvantitativní. Máte zákon, který to řeší? Ano, fajfka máme, jste o level výš. ESIF je orgánem poradním. Kde se tedy následně rozhoduje? Ano, rozhoduje se opět na vládě v gesci premiéra a v gesci jednotlivých ministerstev. My si myslíme, že tento krok je pouze gestem. Nehovořím v tuto chvíli o lex Babiš.
Pan předseda Bartoš tady v úvodu své řeči vyjmenoval, kdo všechno si je vědom střetu zájmů našeho premiéra. Tento návrh zákona jasně ukazuje, že i vláda České republiky si je toho vědoma. To je fakt na večerníček nebo na nějakou pohádkovou tvorbu. Děkuju pěkně.
Ptám se, zda ještě někdo do obecné rozpravy. Tak se omlouvám, zrovna to jsem tedy vynechal. Tak ještě jednou hluboká omluva.
Pane poslanče, máte slovo.
Přeji hezký večer.
Už jenom velice stručně. Tady zaznělo, že je to jednoduché řešení. On ten Albert Einstein říkal: "Hledejme věci co nejjednodušší, ale ne jednodušší, než lze." Já si taky nemyslím, že bychom to měli globálně zakázat. Oni vás dneska ohrožují. Jde o to, že ten rozdíl v rychlostech začíná být dramatický a začíná být nebezpečný životu. Je to velký problém. Dneska vám skutečně vjede náklaďák do levého pruhu, i když ví, že tam jste, on vás nejen omezí, on vás ohrozí a je mu to jedno.
Já si na rozdíl od kolegy Adamce myslím, že i tudy může vést cesta.
Nyní se tedy spustily přihlášky na faktickou, mám čtyři. Prosím, vaše dvě minuty.
Budu reagovat na kolegu Vondráka.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
To není ale tento zákon. Na takovou debatu jsme připraveni, protože to musí působit odstrašujícím dojmem. Kde máme zprávu dopravní policie, jak postupuje už dnes?
Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Prosím, máte slovo k faktické poznámce. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy, rozpravu končím.
Z logiky věci nemohu souhlasit s návrhem na vrácení předkladateli k přepracování.
Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme pokračovat, a to návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Kdo je proti? Má někdo jiný návrh na další výbory? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Mohu tedy konstatovat, že tisk 410 byl přikázán výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Děkuji místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi, děkuji zpravodaji a končím tento bod.
Děkuji. Kromě toho se návrhem zákona implementuje nařízení Evropského parlamentu a Rady o právním rámci pro označování energetickými štítky.
Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, přihlásili se svými kartami, pokud možno se ztišili, abychom se slyšeli. V tuto chvíli sděluji, že s náhradní kartou číslo 11 hlasuje paní ministryně Dostálová, s náhradní kartou číslo 2 pan poslanec Vrána, s náhradní kartou číslo 10 pan poslanec Sklenák. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Krutákovou a poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou. Tak, já poprosím o klid. Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele této schůze. Přistoupíme ke stanovení pořadu 27. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdřív mi dovolte, abych vás seznámil s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium: navrhujeme zařadit tento návrh do pořadu 27. schůze, a to pevně na úterý 12. března jako čtvrtý bod jednání po zákonech vrácených Senátem. Jedná se o smlouvu ve druhém čtení. To je ze strany grémia a z mé strany vše.
Mám tam, že jsem nehlasoval.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Budeme tedy opakovat hlasování o pevném zařazení nově zařazeného bodu Pozice České republiky ke směrnici o copyrightu na společném digitálním trhu. Pevné zařazení se navrhuje na pátek po již pevně zařazeném bodu. Budeme tedy nejprve hlasovat o námitce pana poslance Zaorálka. Návrh byl přijat. Budeme hlasovat znovu.
Já se velice omlouvám. Teď jsem na sjetině viděla, že jsem se zdržela, což jsem tedy vůbec neměla v úmyslu. A teď nevím, jestli je to moje chyba, ale asi jo.
S přednostním právem pan ministr Hamáček. Tak jsme si to, doufám, vyjasnili. Je zde žádost o odhlášení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pevné zařazení bodu.
Dejme tomu, že bychom to přijali, měli bychom ten pravý pomalý a levý pomalý - a kde bude ta policie? Bude to jak dneska? Mnozí ekonomové počítají, jaké ztráty jsou na národním hospodářství, kolik času prostojí řidiči ve frontách. Ta čísla jsou podle mě složitě dokazatelná, nicméně ty studie existují a jsou to opravdu ohromující cifry. Měli bychom se zaměřit na kvalitu dopravní sítě. Takže ohánět se zkušeností Slovenska mně nepřijde úplně šťastné. Z respektu k ní ta kritika je poměrně mírná.
Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan předseda Kalousek. Ano. Takže s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Kořanová.
To, že minimální rychlost na dálnici je 80 kilometrů, to slyším poprvé. Pouze vozidlo, které dosáhne 80 kilometrů, smí na dálnici, ale na té dálnici může jet rychlostí daleko nižší.
Děkuji. Pan předseda Gazdík s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Hezký dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Já tomu začínám rozumět, proč ten zákon je takový paskvil a proč tak vznikl. Kdybyste jezdila po dálnici D1, tak byste věděla, že ten zákon je naprostý nesmysl, protože ministři za ANO už pět let tu dálnici opravují, tak jak ji opravují.
Děkuji.
Děkuji pěkně. To není vůbec žádné vyvrácení. Já fakt chápu dva a tři pruhy. Proto jsem říkal, že dneska už platí zákaz zejména tam, kde jsou tři pruhy, a to je naprosto správně. Přeme se o tom plošném a o tom, kde jsou ty dva pruhy. Také když vidím pana hejtmana, když jedeme potom například z Olomouce do Ostravy, tam jsou úseky, kde jsou tři pruhy, tam ten problém reálně nevzniká.